Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Pardon, paní zpravodajka.
Dámy a pánové, já už nepřicházím s žádným návrhem. Slyšeli jsme zde návrh na oddělená hlasování. Prosím, aby si to kluby rozmyslely během té přestávky, protože takovou proceduru budu potom navrhovat, abychom urychlili naše jednání.
Děkuji paní poslankyni.
Mám opačný názor než paní zpravodajka. Ale k tomu se jistě vrátíme po přestávce.
Prosím, pane předsedo.
Přesně tak, jak ona to tady řekla, jsem to myslel i já.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Teď by měla následovat závěrečná slova.
Protože jsme odsouhlasili možnost vystoupení pana generálního ředitele, tak vám dám prostor.
Dobrý večer, dámy a pánové. V první řadě zásadně odmítám, že bychom se nechovali transparentně. A já pak musím chránit Českou poštu, zájmy České pošty a naše zaměstnance. Postupujeme podle zákona o veřejných zakázkách. Kdokoli se může přihlásit. Postupujeme systémem e-aukcí. Znovu opakuji, provedli jsme řadu kontrol. Ano. Provádíme věci, které se týkají přehodnocování zakázek. Proto některé obchodní vztahy ukončujeme, přesoutěžujeme tak, aby právě hospodaření bylo transparentní. Já si myslím, že je naprosto standardní a normální, protože Česká pošta se pohybuje v konkurenčním prostředí, že náklady, které máme za něco, co si stát objednal, tak chceme pokrýt, abychom mohli hospodařit. My se pohybujeme v konkurenci. My chceme hospodařit tak jako kterákoli jiná firma a chceme být na trhu úspěšní. To je asi všechno. Když tak případně jsem k dispozici na dotazy. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane řediteli. Otevírám obecnou rozpravu, kde mám tedy přihlášku pana poslance Faltýnka, kterého prosím, aby se ujal slova. A současně, protože je prvním vystupujícím v rozpravě, aby se následně ujal i role zpravodaje.
Hezké odpoledne nebo brzký večer, kolegyně, kolegové. Já rozumím prostřednictvím pana předsedajícího Františkovi Laudátovi, že možná je to neobvyklé, protože v minulosti, když se jednalo o nějaké zásadní případy, ať už to byla obvinění některých kolegů ministrů, nebo jiných kauz machinací s veřejnými zakázkami, tak se k tomu mimořádné schůze nesvolávaly, ani když někteří kolegové, bývalí ministři, volali policii a ovlivňovali vyšetřování, tak se také mimořádné schůze nesvolávaly a vyšetřovací komise neustavovaly.
Pokud jste mě, dámy a pánové, poslouchali, tedy ne mě, ale slova pana premiéra Sobotky a pana státního tajemníka Prouzy, tak vám musí být jasné, že jeden z těchto pánů neříká pravdu. Jeden z těchto pánů veřejnosti lže. A když to tak je, tak si myslím, že pan premiér by si mohl odpustit i taková ta teatrální gesta, kterých jsme byli také svědky, kdy vyprovázel svého ministra vnitra na letiště před odletem na klíčové jednání rady ministrů o kvótách, aby ho - cituji: morálně podpořil, protože ho čeká perný den. Bohužel, pánové si nějak zapomněli sdělit, že ten den bude perný proto, že Poláci neudrží jednotnou pozici Visegrádské skupiny, na které vláda tak stavěla. Polsko vycouvalo nejspíše proto, že počítá s tím, že se může zhoršit situace na Ukrajině a může přijít následná vlna migrace Ukrajinců. A vzhledem k tomu, a to by nám vláda také měla jasně říct, že závěry jednání Rady ministrů neobsahují žádnou záruku toho, že kvóty nebudou opakovaně používány, tak je velmi pravděpodobné, že kvóty a další počty migrantů budou jednou na stole a může to být třeba na základě požadavku Polska. Když se na to podíváme podle činů, nikoli podle rétoriky, tak vidíme, že na faktické úrovni vláda svou pasivitou a svým přístupem de facto nesmyslné kvóty obhajuje, a to kvóty, které tady budou nejspíše natrvalo, přivedou na naše území neznámý počet lidí a z hlediska řešení migrační krize v rámci Evropské unie stejně nebudou fungovat. Vzhledem k tomu, že debata o migrační krizi bude nepochybně pokračovat, tak vyzývám vládu, aby na evropské úrovni hájila, prosazovala kroky, které občanská demokratická strana navrhuje už dlouho a z nichž některé potom chceme přenést i do usnesení Poslanecké sněmovny, které po mně bude navrhovat paní poslankyně Miroslava Němcová. Naopak je třeba sociální výhody omezit a zvýšit tlak na integraci. To samé, abychom jenom neříkali, co se má udělat na evropské úrovni, je ale potřeba udělat i na úrovni České republiky, tedy v rámci rozpočtu České republiky. Připomínám tady náš požadavek na vládu. Ale tady by ty peníze byly použity správně a byly by použity dobře. A nezapomeňme, že každá koruna, která je utracena v místě konfliktu, má sedminásobně vyšší cenu než koruna, která je použita v důsledku řešení migrační krize na území České republiky. Vláda by měla trvat na tom, že migrační krize je především bezpečnostním problémem a že má jednu ze svých zásadních příčin v nezvládnutí organizovaného zločinu na periferii Evropy. Je proto nutné potírat organizovaný zločin, pašeráctví, obchod s lidmi a důsledně chránit vnější hranice Unie. Místo toho vymýšlí kvóty, a kdyby nevymýšleli kvóty, tak se mohla třeba vnější služba a Komise snažit o to, abychom dosáhli na diplomatickém poli získání mandátu Rady bezpečnosti OSN, který je k této aktivitě nutný. Ale zase nechceme mluvit jenom o tom, co se má udělat na evropské úrovni, co mají udělat velké státy. Vláda by měla na evropské úrovni iniciovat unijní preventivní a informační kampaň, kterou by třeba mohla iniciovat Evropská služba vnější akce, aby také měla nějakou náplň své činnosti.
Proč to udělala? Měla na to právo? rozhodovací pravomoci někam jinam? Takže tam prostě byl důvod k oprávněným pochybám a komise dospěla k závěru, že příslušná žalobkyně by měla být obviněna za svoji činnost, jestli si dobře vzpomínám. Už méně jasné mně to bylo u projektu tunelového komplexu Blanka z prostého důvodu. Děkuji za pozornost.
Možná byste si to mohli říct uvnitř koalice nebo uvnitř jedné vládní strany - ty informace, které nepodléhají utajenému režimu, pochopitelně. Ale tvářil se jak premiér, tak oba jeho vicepremiéři - a všimněte si, nejsou tady! Bezpečnostní rada státu kvůli tomu zasedala. A koalice tam chce mít většinu v té komisi? Rozhodně, říká pan předseda Faltýnek a já s ním souhlasím. Aspoň si to myslí jeden vládní klub. Neříkám že vláda.
Teď se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, takže na pana ministra opět nedojde zatím řada.
Tuhle frašku jste vyvolali vy.
Děkuji.
Určitě. Nepostřehl jsem váš návrh, omlouvám se, přeslechl jsem jej. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Stanjury na přerušení této schůze. Pan poslanec Černoch.
Děkuji.
Vyrovnali jsme se s návrhy, které předložila Komunistická strana Čech a Moravy.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Třetí návrh: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu rovněž k odmítnutí trvalých mechanismů přerozdělování migrantů." Je to jenom jinak formulováno a mohli bychom se donekonečna dohadovat.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky v případě přehlasování České republiky v Evropském parlamentu při odmítnutí mechanismu trvalého přerozdělování migrantů, aby proti tomuto rozhodnutí Evropského parlamentu podala žalobu k Evropskému soudnímu dvoru."
Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení.
A je před námi poslední návrh, ten předkládá pan poslanec Tomio Okamura. Návrh usnesení zní takto: "Povinné kvóty pro přijímání ilegálních imigrantů jsou hrubým porušením suverénních práv České republiky. Povinností vlády bylo využít všech prostředků k obraně zájmů České republiky a jejích občanů. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky k podání demise."
Zahajuji hlasování. Druhá věc. Já musím dodržet proceduru. Pokud proti tomuto postupu máte námitku, prosím, podejte námitku a budeme hlasovat o námitce.
Nenavrhl jsem, ať se jí neřídíme. Jenom jsem říkal, že než budeme hlasovat, chci vědět a mít před sebou, co prošlo a co neprošlo. To je všechno, děkuji.
To není tedy úkol pro mě, ale pro paní zpravodajku.
Děkuji.
Německo říká: musíme být solidární. Tady už zdůrazňuje, že nejenom Německo, ale celá Evropa musí být solidární, a připravuje model redistribuce těchto uprchlíků. Já si myslím, že nepodlehnou, oni prostě budou postaveni před tuto věc stejně jako historicky my, když jsme převzali první vlnu porevoluční migrace z Vietnamu, z Německa, kdy šli spolu s docela tučným odstupným. A Česká republiko, starej se, dokud tyto prostředky nedojdou. Tím se vlastně vyřeší i problém určité rovnosti přístupu k uprchlíkům. Ale to už Němcům nebude vadit, že se zavede nerovnost mezi ekonomickým zajištěním uprchlíků a obyvateli jednotlivých zemí takhle postižených. Již všichni bereme fakt, že uprchlíci tady asi zůstanou a nebude to otázka nějakých 180, 120 dnů v nějakých záchytných táborech, ale po této době je budeme muset, jak se říká, uvolnit a pustit do běžného režimu fungování České republiky. Nehovořím už vůbec o tom, jestli je tady budeme držet násilím, nebo je tady budeme přesvědčovat ekonomicky, jak si myslím já, že to tak dopadne, ale hovořím o tom, že bychom měli připravit podmínky pro jejich začlenění do České republiky. Berme, že základní tlak nastane na sociální, zdravotní a školské systémy České republiky. Tyto děti obvykle jiné jazyky než arabštinu neumí. Určíme nějaké konkrétní město, které bude toto dělat? Nebo to bude přímo Praha, kde budou tito lidé bydlet? Jednal někdo s obcemi, jak jsou schopny absorbovat tyto lidi právě s ohledem na to, že je pro ně nutno zabezpečit nějaké základní adaptační podmínky pro Českou republiku, zvláště jazykové? Samozřejmě, a pevně tomu věřím, že nechceme, aby žili na dávkách z Evropské unie, ale že chceme, aby tady mohli pracovat. Sociální a zdravotní systém. Toto jsou všechno otázky, které samozřejmě skončí u toho, kde na to Česká republika vezme. Vůbec nebudu hovořit o systému práva. Tito lidé přicházejí ze zemí, kde vládne jiný systém práva, hodně náboženského práva. Máme tady kanonické právo. Já věřím, že pan ministr vnitra tady jasně řekne, že budou povinni dodržovat právo České republiky. S tím plně souhlasím. Oni se ho nezřeknou. Jsou to všechno otázky, které jsou mířeny do budoucna. Jak se s tím Česká republika vyrovná, nemám představu. Nemám ani představu, jak se s tím vyrovná Evropská unie, byť mnohé státy tuto zkušenost mají. Ale bojím se, že Evropa už nikdy nebude taková, jaká byla. Pevně věřím, že na Ministerstvu zdravotnictví pracují štáby, které hledají, jak pomůžou zdravotním pojišťovnám a jak budou integrovat tyto skupiny doposud nepojištěných lidí v rámci České republiky. Protože tito lidé nedostávají důchod ze zahraničí, protože tam logicky důchodové pojištění nebylo. Toto jsou otázky, které věřím, že na ministerstvech zaznívají. Ve svém dlouhém projevu jsem nastínil některé otázky do budoucna, které tuto republiku čekají, a nevím, jak dalece budeme schopni se s tím vyrovnat. Co ale dle mého názoru mohu říci, je, že pokud doufáme, že zavřeme oči, zavřeme hranice a budeme se tvářit, že to jde kolem nás, tak se hluboce mýlíme a tato situace nás velice rychle dostihne.
Ukazuje se však, jasně se to ukázalo, že vláda tady hrála velkou evropskou komedii. Na jedné straně ukazovala veřejnosti a médiím, že bojuje proti kvótám, ale na druhé straně v okamžiku, kdy došlo na lámání politického chleba, tak vzala zpátečku, zařadila zpátečku, pravděpodobně proto, aby si v Evropské unii neudělala příliš mnoho nepřátel. Pan premiér se asi bojí, že ho stihne podobný osud jako Roberta Fica, který neváhá slovenské občany hájit a Evropská socialistická internacionála mu hrozí vyloučením, protože jeho smýšlení není dostatečně proevropsky progresivní. My jsme hluboce přesvědčeni, že většinové přehlasování v otázce přijímání cizích příslušníků na naše území, tedy v otázce, která se bytostně týká bezpečnosti, která se bytostně týká suverenity naší země, je riskantním precedentem. A toto není jenom můj názor. A ten samý Bohuslav Sobotka o čtrnáct dní později veřejnosti sděluje, že vláda povinné kvóty bez protestu přijme. A tedy ten precedent, který označoval za mimořádně nebezpečný, se tímto jeho postojem v podstatě vytvořil. Z hlediska budoucí obhajoby našich zájmů, zájmu České republiky v rámci Evropské unie, je použití, ale i tichá akceptace, i tichá akceptace takového řešení, silového řešení ze strany vlády, naprosto nepřijatelná. Hrozí totiž, že toto řešení, tento způsob přehlasování zájmu jednotlivých států a zájmu České republiky se stane v Evropské unii osvědčenou praxí a znemožní tak jakoukoliv možnost do budoucna obhajovat naše zájmy, naše názory, naše postoje, tedy zájmy, postoje a názory občanů České republiky. Pokud budeme tuto praxi bez odporu, bez jakékoliv reakce, bez jakékoliv obrany akceptovat, tak hrozí, že o otázkách naší národní suverenity, o otázkách našeho zájmu, naší bezpečnosti bude rozhodovat nějaká hlasovací unijní koalice, hlasovací mašinérie v rámci Rady, a to je naprosto nepřijatelné. Přitom premiér se na tomto místě například v červnu tohoto roku dušoval, že trvá na tom, že to musí být národní vlády, které mají šanci kontrolovat migrační toky do svých území a regulovat je. Jak bude ale vláda bránit tomuto dalšímu návrhu Komise, když už jednou de facto tento princip připustila? Já se skoro obávám, že na tuhle otázku, kterou jsem teď položil, jak bude vláda bránit tomuto novému návrhu Komise, je už skoro pozdě. Stejný pan ministr Zaorálek dnes říká, že se tomu precedentu nebudeme bránit, protože bychom se vyautovali pro další jednání. Tak já musím jenom říci, že český ministr zahraničí tady nejenom srazil paty, ale že se nechal ještě střelit do nohy a myslí si, že jako jednonohý český reprezentant si vylepší svoji startovací pozici. Musím říci, že taková česká diplomacie nehájí české zájmy, ale jediné, co hájí, je vlastní bezproblémové fungování v Evropské unii. A dámy a pánové, to není jedno a to samé. A znovu opakuji, v této chvíli nejde jenom o otázky migrace, ale jde o samotný princip fungování České republiky v rámci Evropské unie. Pokud to vláda neučiní, pokud nevyužije všech prostředků, pokud se nebude bránit, tak zradí zájmy našich občanů a nenávratně tak poškodí již tak nízkou důvěru lidí v evropský integrační projekt. Možnost efektivního prosazení našich zájmů tak padla za oběť nesouladu mezi členy vlády, kteří si mezi sebou nesdělují elementární informace, které mají vliv na taktiku jednání, a opět tímto postupem ohrožují naše národní zájmy. Čili chceme," říkal pan premiér Sobotka, "aby se o tom jednalo na úrovni Evropské rady, tak jako se o tom jednalo v minulosti."
Teď máme do příchodu tří členů Bezpečnostní rady státu. Zahajuji hlasování o přerušení této schůze Poslanecké sněmovny do přítomnosti tří členů Bezpečnostní rady státu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Budeme pokračovat v rozpravě. Pane poslanče, neberte si to osobně, oni se nesmějí vám. Prosím, vaše dvě minuty.
Já asi využiji této nezvyklé formy k tomu, že se z dalšího jednání Sněmovny omluvím, protože jsem ho moc dobře nepochopil a vlastně nevím, k čemu se máme dobrat. Nevím, prostě hodně štěstí!
Děkuji panu poslanci Koskubovi.
Informaci vlády jsme žádnou nedostali. Když už chcete spouštět žalobu jedna parta na druhou uvnitř koalice, tak si to musíte trochu připravit, musíte vědět, s čím přicházíte, musíte být schopni o tom přesvědčit nás i občany, a ne tady dělat z toho takovýhle kabaret.
Děkuji paní poslankyni Němcové. Prosím, umožněte vystoupit panu ministrovi, pak se dozvíte informaci vlády. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče. Prosím o klid ve Sněmovně.
Děkuji.
Prosím o klid, jinak se nedozvíte důležité informace z dopisu pana premiéra. Pan ministr sice už hoří nedočkavostí, nicméně ještě tu mám dvě faktické poznámky, první pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Havlová. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Návrh byl přijat.
Třetí návrh: "Poslanecká sněmovna odmítá možnost sjednocení dávek pro běžence v zemích EU."
Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Návrh nebyl přijat.
Jedná se tedy o zajištění bezpečnosti českých občanů tak, aby sem nemohli proniknout ti, o kterých mluví například zpráva BIS ve své veřejné části.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Pozitivní a Ministerstvo vnitra to dodá.
Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Jenom u hlasování u bodu číslo čtyři jsem hlasoval proti, nicméně ve stenu mám pro.
Uvádíte to pouze pro stenozáznam, nežádáte revokaci.
Mají dva body. Nejprve tedy bod číslo jedna:
Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Bod číslo dvě: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby:
Řekněme si, že z ekonomického pohledu to asi bude pravda. Hodně dnešních diskutujících tady hovořilo o tom, že Evropa má přijmout nějakou zodpovědnost, že vláda má přijmout zodpovědnost. Ono to byly státní útvary, které fungovaly.